To je opět spojeno s úsporou frekvenčního spektra, což otvírá prostor k opětovnému zavedení duálního vysílání. Z tohoto důvodu je návrh předkládán právě v této novele. Domníváme se, že by Česká televize jako veřejnoprávní médium měla svou veřejnou službu naplňovat mimo jiné i tím, že poskytuje duální vysílání, což pomáhá zlepšit jazykovou vybavenost diváků. Ta je u nás hluboko pod evropským průměrem. Návrh byl také předem konzultován s Ministerstvem průmyslu a obchodu a také Ministerstvem kultury. Tímto bych se chtěl zároveň i přihlásit do podrobné rozpravy, kde se k pozměňovacímu návrhu své kolegyně Adamové přihlásím.
To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Máte slovo.
A vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Novotnému. On mi tady řekl, že jsem se vyjádřil pouze k tomu spektrálně efektivnějšímu. Myslím si, že z hlediska úvodního slova ministra stačilo první čtení. Tedy je to vynucený krok. Evropská unie rozhodla již v roce 2012 o přidělení balíku pásma 1200 MHz mobilním datovým službám včetně televizního pásma 700 MHz. Mezinárodní telekomunikační unie rozhodla v roce 2015 o přidělení televizního pásma 700 MHz pro mobilní datové služby. Rada a Evropský parlament v současné době projednávají rozhodnutí o využívání tohoto pásma, prošlo v březnu prvním čtením a dá se předpokládat, že do konce prvního pololetí letošního roku bude na úrovni Evropského parlamentu schváleno. Vláda České republiky v roce 2015 přijala strategii správy rádiového spektra. Potvrdili jsme tím náš závazek, který vyplývá z mezinárodních dohod. Jaká jsou rizika, pokud bychom neuvolnili to pásmo 700 MHz? Koordinace musí probíhat mezi státy z hlediska uvolňování toho pásma. Je to technická záležitost. Když nebudeme postupovat tímto způsobem, když neuvolníme pásmo 700 MHz, máme si vzít na svědomí případné arbitráže, mezinárodní arbitráže z okolních zemí? Řeknu vám, které to jsou regiony: jsou to jižní Čechy, je to Plzeňský kraj, jsou to některé příhraniční oblasti. Co to znamená? Znamená to snížení konkurence. Nepochybně to znamená snížení konkurence. Tito občané budou mít k dispozici pouze možnost satelitní televize, kabelové televize nebo tzv. IPTV. Mezi těmito platformami se sníží konkurence. Nechci prorokovat, ale ta možnost zde určitě je. To, co navrhuje vláda, Ministerstvo průmyslu a obchodu, je standardní a odpovědný postup. Pokud jde o pana poslance Bendu, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, já bych vám chtěl říct jednu věc.
Jedná se o opravu číslování věty. Oprava chybného výčtu. Jedná se o opravu chybného textu na písmeno.
Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Tento návrh byl také přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C pana poslance Stanjury.
Jedná se o hlasování číslo 425, přihlášeno 147 poslanců, pro 137, proti nikdo.
Nyní jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy, takže nám zbývá hlasovat o zákonu jako celku.
Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Hlasování 426, přihlášeno 149 poslanců, pro 143, proti nikdo. Končím tento bod. Nyní se ptám pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Pan ministr má zájem. Opět poprosím o klid v sále, aby pan ministr mohl přednést svou řeč. Prosím, pane ministře.
Dámy a pánové, dovolte, abych v krátkosti uvedl projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, a to ve třetím čtení. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, je umožnit větší prostupnost studijních programů pro některá povolání. Zejména se tak navrhuje rozšířit možnosti získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné a dětské sestry.
Projednáváme třetí čtení zákona! Čeká nás důležité hlasování.
Praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka a dětská sestra tak budou mít možnost získat odbornou způsobilost k výkonu povolání zkráceným studiem na vyšší odborné škole. V praxi to bude vypadat tak, že uvedeným zdravotnickým pracovníkům bude možné započítat část dříve absolvované výuky a po úspěšném absolvování přijímacího řízení budou přijati ke studiu do vyššího než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra.
Dochází i k pojmovému i faktickému sblížení s postupy při nakládání s pohledávkami státu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nemají zájem na závěrečném slově. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa, kterému tímto dávám opět slovo.
Děkuji.
Prosím, pane ministře, máte slovo. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Chalupa.
Odůvodnění návrhu v tomto ohledu se nemění. Další změna:
Já vám děkuji. Dále s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Černochová.
Možná jsem špatně slyšela, ale nepřihlásil se kolega Chalupa ke stejnému pozměňovacímu návrhu s číslem 6069, ke kterému se přihlásil pan ministr? Tak raději si to upřesněte.
Máte slovo. Já vám děkuji, paní poslankyně. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? S přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj. Nyní s přednostním právem pan ministr obrany. Já vám děkuji, pane ministře. Zřejmě to není nic proti ničemu, co by nám bránilo doprojednat bod, i když je to třeba nestandardní. Tím jsme vyčerpali vše v rámci tohoto bodu a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji všem. Přeji hezký večer.
Já jsem teď úplně nerozuměl. Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání ve druhém čtení novelu zákona o elektronických komunikacích a České televizi. Dále vládní návrh zákona obsahuje aspekty posilující ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace. Garanční hospodářský výbor návrh zákona projednal 19. dubna a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Chtěl bych poděkovat členům hospodářského výboru za konstruktivní, i když možná poněkud bouřlivou debatu, a chtěl bych poděkovat také za ten přístup a závěrečné hlasování k projednávanému návrhu zákona.
Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tentokrát se neomezím pouze na přednesení usnesení, ale budu vás opravdu informovat o tom, jak jednání na hospodářském výboru probíhalo. Celých 15 z nich bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vypořádáno negativně a pouze jeden pozměňovací návrh neutrálně, a to konkrétně pozměňovací návrh kolegy poslance Kolovratníka. Ten nebyl z tohoto důvodu hospodářským výborem projednáván, protože nebyl Ministerstvem průmyslu a obchodu předtím vypořádán. Jako zpravodaj musím konstatovat, že do celého procesu přijímání této novely vstupuje velké množství zejména soukromých subjektů, ať již odborných, či profesně zastřešujících. Dále jsem zaregistroval ingerenci ICT Unie či Asociace provozovatelů mobilních sítí, ale i Hospodářské komory, České asociace elektronických komunikací a mnoha dalších. Některé z nich dokonce i dostaly prostor při jednání hospodářského výboru k představení svých požadavků. A znovu zde opakuji, že mě k tvorbě úplného obrazu o celé situaci zde chybělo vyjádření zákaznických a organizací spotřebitelských. Kdo však umí, ten umí. Myslím si, že i ostatní občané by chtěli jimi vládnout.
Jsou dokonce i případy, že nedokončí ani směnu. Musím souhlasit s výrokem, že extrémní pracovní podmínky vyhnaly z nemocnic zdravotníky a nyní se personální krize naplno rozjela v sociálních službách. Nízké platy na úrovni pracující chudoby dnes již pracovníci neakceptují. Kdo může, tak odchází do průmyslu, do obchodu, kamkoliv jinam. Přitom průměrná mzda v obchodních řetězcích Lidl je 24 897 korun. Práce pečovatelů a pečovatelek probíhá v třísměnném provozu o svátcích, v sobotu a v neděli. Zatímco v oblasti školství a zdravotnictví rostou platy rychleji, sociální služby zažívají opravdový problém. Navíc patří tyto profese k dlouhodobě nejhůře odměňovaným kategoriím v České republice. V návrhu usnesení chci vyrovnat historickou nespravedlnost, kdy v roce 2006 s účinností zákona o sociálních službách nově vzniklá kategorie zaměstnanců "pracovník v sociálních službách" byla hromadně přeřazena ze zdravotnické tabulky do tabulky základní. Myslíte, že přeřazením z tabulky do tabulky se jim práce změnila? Naopak jim ještě přibyla práce administrativní, povinnost dalšího vzdělávání, povinnost klíčového pracovníka. Museli se naučit řadu technik a metod práce. Současný odhad říká podle Asociace poskytovatelů, že zde chybí přes 10 tisíc zaměstnanců. Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb, začíná se snižovat kapacita jednotlivých zařízení. Snižuje se i kvalita péče a přetěžují se stávající pracovníci. Já chápu, že si mají kolegové co říci, ale myslím si, že by měli věnovat pozornost sociálním službám, protože opravdu nikdo nevíme, kdy ty sociální služby budete potřebovat. Ráda bych zrekapitulovala současný stav. To včera vás uvedl pan premiér v omyl. Podala tento pozměňující návrh i kolegyně Semelová. Neprošel a situace se dál zhoršovala a zhoršuje. Dovolím si ocitovat z tiskové zprávy Asociace poskytovatelů a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Termín byl čtyřikrát odložen. Na společný dopis ze září 2016 jsme dodnes nedostali odpověď a výsledkem posledního jednání z dubna je to, že nám předseda vlády České republiky a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí doporučili, ať jdeme za ministrem financí. Sociální služby a jejich uživatelé asi nejsou pro tuto vládu prioritou, dodává prezident Asociace poskytovatelů Jiří Horecký. Pokud k tomu nedojde, hrozí sociálním službám kolaps a zhroucení péče v sociálních službách. Ano, ozvou se hlasy, že to bude stát peníze. Bude to stát přes 900 milionů korun, ale jinak to, vážené kolegyně a kolegové, nepůjde. Pokud zaměstnance v sociálních službách nezaplatíme, pohřbíme sociální služby a jejich kvalitu. Jak už jsem zde řekla, nikdo nevíme, kdy tyto služby budeme potřebovat. Proto bych vás požádala o podporu usnesení, které jsem rozdala na jednotlivé poslanecké kluby. Všechna vylepšení a dobré nápady, které prospějí pracovníkům v sociálních službách, ráda přijmu do tohoto usnesení. Nechci, aby si někdo myslel, že je to ode mne nějaký populistický krok. Kdo mě zná, ví, že od začátku svého mandátu bojuji a přesvědčuji vás o důležitosti sociálních služeb, jejich pracovníků a zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče. Pořádala jsem k tomu seminář, upozorňovala opakovaně ve výboru pro sociální politiku, interpelovala jak ministryni, tak pana premiéra. Prosím, pomozte těmto lidem, pomůžete i sobě. Uvědomuji si, že pokud usnesení projde, nebude to jen moje zásluha, ale nás všech, kterým není jedno, jakou budoucnost budou mít sociální služby v naší zemi. Proto vám navrhuji toto usnesení, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a požádám o jeho hlasování. Já jsem si v tom udělala trochu chaos. Omlouvám se, ale ta částka není vysoká. Já bych vás, vážené kolegyně a kolegové, velmi požádala, aby rozprava byla věcná, byla k tomuto bodu, abychom mohli schválit dané usnesení a pokračovat v dalším programu naší schůze.
Prosím kolegy, aby se ztišili a přenesli své hovory co předsálí. Vy prosím, pokračujte, až tady bude klid.
Komu to stojí za to, že vede tuhle pseudomediální válku? Aby o tom rozhodovaly další a další úřady, a to tak, že velmi komplikovaně? O co vlastně jde? Máme dva systémy povolování reklam.
Já se velmi omlouvám, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jsou tři. Budu co nejstručnější. Prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženému bodu a také k návrhu na hlasování.
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo.
Takže děkuji. Tím je tento bod připraven.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu Prosím, pane předsedo, abyste nás o něm informoval.
Připomenu, že 19. února skončilo funkční období čtyřem členům. Druhé kolo té volby nebylo úspěšné, nebyl zvolen nikdo. Proto jsme vyhlásili ve volební komisi novou druhou volbu do Dozorčí rady Vinařského fondu, a obsazujeme tedy dvě místa. Volební komise do 3. dubna obdržela čtyři nominace. Podle usnesení číslo 164 jsou to nominace Michala Haška za sociální demokracii, Jana Husáka za TOP 09, Miloslava Janulíka za hnutí ANO a pana Zdeňka Jaroše za poslanecký klub Úsvit.
Zaznělo tady, že tento návrh by měl být podroben delší diskusi. Je zde v legislativním procesu sedm let. Podali jsme ho již v minulém volebním období s jinou skupinou poslanců a úplně stejně hned po začátku tohoto nového volebního období jsme ho podali napříč politickým spektrem jako poslanecký návrh zákona, který je zde pod číslem 371, a byl vlastně uplatněn a překlopen do pozměňovacího návrhu do tohoto otevřeného tisku o specifických zdravotních službách. Je mi to jasné. Uspořádala jsem také seminář, kde jste měli všichni pozvánku a mohli jste se tohoto semináře zúčastnit a do debaty se samozřejmě zapojit. Tento návrh v podstatě kopíruje legislativní cesty a postupy, které se objevují v řadě dalších zemí, které považujeme za civilizované. Nejedná se o zákon zdravotnický, ale o zákon etický. Vrchní soud v Německu již přiznal ve svém judikátu, že dítě, které zjistilo, že je tímto způsobem počato, má právo poznat své biologické rodiče. Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva, při veškeré citlivosti a nešťastné situaci těch párů, které se nemohou svého dítěte dočkat. To je mi přesně jasné. Takže se skutečně stáváme cílovou zemí pro ostatní země, které si již svou legislativu nějakým způsobem ošetřily.
To znamená, že dalších 200 tisíc maminek nebo tatínků je musí doprovázet. Samozřejmě záleží na tíži stavu toho onemocnění. Proto vás prosím o podporu mých pozměňujících návrhů, které se týkají této oblasti, protože to je jenom střípek, který je v systémovém řešení celé otázky tohoto stavu v České republice.
Já vám děkuji, pane poslanče. Máte-li své legislativně technické úpravy v písemné formě, poprosil bych vás, abyste je dal paní zpravodajce. Paní zpravodajka si to poznačí. Jako další vystoupí v rozpravě pan poslanec Rostislav Vyzula.
Vážený pane předsedající, děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi rovněž několik slov k tomuto zákonu, který se blíží ke svému konci v projednávání ve Sněmovně. Pan poslanec Svoboda zde řekl, že zákon je špatný. Já bych s tím zásadně nesouhlasil, protože jsme se této problematice věnovali velmi důkladně ve zdravotním výboru, doladili jsme to, co bylo potřeba, protože ten návrh, který přišel z Ministerstva zdravotnictví, nebyl zcela reálný.